Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Ale on neprošel, takže to teoreticky hlasovatelné je, jestli mě někdo tady neopraví.
O čem to je, již zaznělo. Děkuji. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko výboru je nedoporučuje.
Já zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Já zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko výboru je bez stanoviska.
Zahájil jsem hlasování. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Čili to není pozměňovací návrh, který by vznikl v mé pracovně za jedno odpoledne, a byl diskutován, za druhé. Není tomu tak. A jaké jsou tedy ty podmínky. Já je zopakuji velmi stručně. Musí zde být žádost zájemce o úschovu v písemné formě. Tam se opravdu jedná někdy o úschovy peněžních prostředků v řádech milionů korun. Kupní cena nemovitosti. Takže je třeba, aby taková žádost zájemce byla v písemné formě. To znamená, je zde zajištěn požadavek transparentnosti. Ty zvláštní samostatné účty budou pro jednotlivé úschovy vedeny i velmi přehledným způsobem. Budou řádně označovány. A samozřejmě zde bude také kontrola. Čili není to nic komplikovaného. Na druhé straně nechceme úplně tuto možnost odejmout realitním zprostředkovatelům. I proto si myslím, že by ve svém výsledku neměly mít a neměly by se bránit, protože to vzbuzuje velké podezření, proč se brání písemné regulaci něčeho takového, jako je přijetí peněz do úschovy, abych řekla všem občanům. Jasná písemná smlouva, jasné podmínky té písemné smlouvy, co tam musí být upraveno, a jasná kontrola. Nic více a nic méně.
Žádný zákon jim to nezakazuje, ovšem odměnu za tuto úschovu mohou pobírat pouze notáři, advokáti nebo banky. Pokud se některá z těch stran, kupující nebo prodávající, na tom shodnout nechce, tak samozřejmě je tady možnost uschovat ty peníze ať už u notáře, nebo u advokáta, nebo nakonec pak v bance. U těch bank to tak časté není.
Chci upozornit, že bez této kompenzace hrozí omezení pracovních míst invalidních osob. Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených podle své vnitřní ankety uvádí, že pokud by k této kompenzaci nedošlo, pak až 51 % zaměstnavatelů by muselo ukončit pracovní poměr s těmi nejméně výkonnými zaměstnanci. Pokud by pak ještě došlo k předpokládanému dalšímu navýšení minimální mzdy, pak až 14 % zaměstnavatelů lidí se zdravotním postižením uvádí, že by museli ukončit svou činnost, a 17 % zaměstnavatelů by nebylo schopno zaměstnávat 50 % osob se zdravotním postižením, to znamená, že by neudrželi své firmy v režimu takzvaného chráněného pracovního trhu. Tady je třeba zdůraznit, že role takzvaného chráněného trhu práce je naprosto nezastupitelná právě při zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Je třeba také vědět, že z ročních výdajů na podporu 56 tisíc pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením se až dvě třetiny nákladů vrací do veřejných financí, do veřejných rozpočtů, v podobě odvodů, ale i úspor na sociálních výdajích. Navrhované opatření se tedy určitě vyplatí. Závěrem mi dovolte ještě poděkovat všem, kteří jsou spolupředkladateli tohoto návrhu zákona, svým kolegům a kolegyním ze sociální demokracie, ale chci také zvláště poděkovat paní poslankyni Lence Dražilové, předsedkyni podvýboru pro osoby se zdravotním postižením, a všem členům a členkám tohoto podvýboru, stejně jako všem členům a členkám sociálního výboru, kde jsme se shodli na tom, že tento krok, toto opatření je potřeba udělat. Jmenovitě ještě za všechny chci poděkovat panu poslanci Kaňkovskému, který podporoval i to zařazování co nejrychleji, tak abychom to stihli. A velké poděkování patří samozřejmě paní zpravodajce, která ví dobře podle vlastních zkušeností, o čem mluví. Prosím vás tedy všechny, vážené kolegyně, vážení kolegové, o podporu tohoto návrhu. Určitě to bude dobrý skutek vůči lidem, kteří dokázali překonat svůj hendikep a snaží se podle svých sil pracovat. Bude to pomoc a podpora i těm, kteří jim tuto práci zajišťují, tedy zejména výrobním družstvům a dalším, kteří vytvářejí pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. A já vám dopředu děkuji za podporu návrhu.
Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Konstatuji, že návrh na zamítnutí nebyl podán. Procedura hlasování bude velmi jednoduchá. Tento návrh na jednání výboru podala paní poslankyně Alena Gajdůšková.
Zahajuji hlasování. Proceduru jsme schválili.
Budeme tedy hlasovat následující. Jako první budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Gajdůškové. Garanční výbor návrh doporučuje.
Děkuji. Kdo je proti? Vyrovnali jsme se se všemi. Prosím?
Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem. Dokázali jsme se vypořádat už se třemi schůzemi, tak by bylo fajn, abychom teď této schůzi věnovali náležitou pozornost a jednali v klidu.
Vážené dámy a pánové, SPD prosazuje digitalizaci státní správy, a tím mnohem lepší služby občanům.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 38. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 1. listopadu tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Stanislava Berkovce. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 38. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Janu Krutákovou a pana poslance Stanislava Berkovce. Nyní bychom měli přistoupit ke stanovení pořadu 38. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Vzhledem k tomu, že sněmovní tisk 490 byl již projednán na 35. schůzi ve středu 6. listopadu tohoto roku, stal se tímto jediný bod návrhu pořadu 38. schůze neprojednatelným. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Odkazuji na 38. schůzi, co se týká vydaných náhradních karet. Odkazuji na 38. schůzi co se týká omluv na dnešní schůzi. Vzhledem k tomu, že sněmovní tisk 509 a sněmovní tisk 490 byly již projednány na 35. schůzi ve středu 6. listopadu tohoto roku, staly se tímto body schváleného pořadu 36. schůze neprojednatelnými, a já tedy tímto končím 36. schůzi Poslanecké sněmovny.
Já se ptám, co bránilo a brání všem dosavadním vládám, že po ta desetiletí elektronizaci státní správy u nás úspěšně bránily. Pravda, vlády jiných stran dokázaly vytvořit desítky skandálů se zakázkami IT a promrhat ne desítky, ale zřejmě stovky miliard na zbytečné nebo předražené IT projekty. Přitom tam, kde vláda peníze utápí, dokáže jiný profitovat a přinášet zemi prospěch. Přeji nám všem, aby se to vláda naučila. Smutné je, že ho nepředkládá vláda, která by to měla mít jako první na starost, ale jde o poslanecký návrh. Takže doufám, že návrh teď v závěrečném třetím čtení odsouhlasíme a že uděláme krok k digitalizaci státní správy. Děkuji za pozornost.
V obecné rozpravě je přihlášen pan předseda Ivan Bartoš, připraví se pan poslanec Ondřej Profant. Prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne.
Další v pořadí v obecné rozpravě je pan poslanec Ondřej Profant. Připraví se pan poslanec Martin Kupka.
Dobré ráno a krásnou třetí nebo čtvrtou dnešní schůzi.
Z těchto agend vyplývá konkrétní přínos pro občany. Například právo na notifikaci u končících platností dokladů, jako je občanský průkaz, cestovní doklad či průkaz zdravotního pojištěnce. Dalším právem, které tento zákon přinese, bude podání žádosti o prodloužení platnosti dokladů bez nutnosti návštěvy úřadů. Nemalým přínosem bude právo na digitální informace o úkonech v rámci katastru nemovitostí, matrik a stavebních úřadů. SPD bude bedlivě sledovat průběh aplikování zákona a podpoří stanovení jasného supervizora s potřebnými kompetencemi pro úspěšnost aplikování projednávaného zákona. Jelikož se jedná o zákon, který postihuje všechny resorty, tak si dovolím vyjádřit pochybnosti o zdárné aplikaci tohoto zákona bez zodpovědné osoby na úrovni vicepremiéra. Na závěr opět skončím výzvou vládě k tomu, aby se stát vrátil ke své původní funkci, a tou je služba pro občany této republiky, kdy forma digitální služby je ideální a odpovídá třetímu tisíciletí.
Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. A nyní vás poprosím o přečtení krátkého zdůvodnění. Základní registry, informační systém základních registrů, informační systém sdílené služby, centrální místo služeb, portál veřejné správy a národní bod pro identifikaci a autentizaci. Centrálně z kapitoly Všeobecná pokladní správa, nikoli z vlastní kapitoly.
Protože zákon o právu na digitální službu má dva významné okamžiky. Tím prvním okamžikem bylo to, že na tomto zákonu pracovali a podepsali se pod něj zástupci všech klubů. A za druhé, a to, co je stěžejní, tento zákon by měl změnit vztah občanů k veřejné správě, a naopak. To, co je důležité, a to, co vítáme, je, že každý kdo bude chtít komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo své věci vyřídit přes internet. Zákon také v dohledné budoucnosti zbaví občany nutnosti nosit u sebe všechny průkazy a doklady a prokazovat svá práva a povinnosti veřejnými listinami. A také zároveň, a to je také velmi důležité, tento zákon dává občanům silnou zbraň pro případ, že by stát odmítal poskytnout službu digitálně. Občané by díky zákonu získali možnost domáhat se svých práv před soudem. Hlavním cílem tohoto zákona je zjednodušit život občanům v komunikaci s úřady. Těch 100 mld. korun leží právě v tomto zákoně. A tento zákon určitě pomůže těchto 100 mld. získat do státního rozpočtu a použít je na významný rozvoj České republiky. Proto s radostí Starostové a nezávislí tento zákon podpoří.
Dívám se v sále, jestli někdo chce vystoupit ještě v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu a ptám se na případná závěrečná slova. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Ještě jednou dobré dopoledne.
Takže tak, jak řekl pan zpravodaj, budeme v tuto chvíli hlasovat o stažení pozměňovacích návrhů pana poslance Kupky tak, jak to načetl pan zpravodaj. Je to správně?
Pan předseda Faltýnek se hlásí s přednostním právem.
Děkuji.
Tímto tuto schůzi končím.
Jak jsem už řekl, toto usnesení nebylo načteno v podrobné rozpravě ve druhém čtení, nicméně dneska bylo předneseno v rozpravě. Dále návrh B pana poslance Kohoutka. Dále návrh C paní poslankyně Kořanové. Dále návrh zákona jako celek, komplexní pozměňovací návrh ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Nechám hlasovat, kdo souhlasí s takto načtenou procedurou. Návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování. Návrh byl přijat.
Další je návrh Tento návrh upravuje precizaci a specifikaci veřejných listin a ověřování podpisů.
Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat.
Garanční výbor vyslovil souhlas. Garanční výbor nepřijal stanovisko.
Návrh byl zamítnut.
Vysloveně uvádí právo odvolat souhlas se sdílením dat. Tato možnost již existuje. Tento návrh ji jen konkretizuje. Garanční výbor vyslovil souhlas.
Návrh byl přijat. Další návrh.
Strojová čitelnost je požadována, pokud je to možné. Garanční výbor vyslovil souhlas.
Zpravodajem garančního výboru, což je hospodářský výbor, je pan poslanec Pavel Pustějovský. Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy, takže prosím, máte slovo.
Konkrétně se jedná o nápravu nesprávné transpozice směrnice o energetické náročnosti budov. Fakticky se jedná o to, aby tzv. průkaz energetické náročnosti byl ve všech budovách, nejenom v tzv. budovách veřejné sféry, ve všech budovách, kam vstupují zákazníci nebo větší množství lidí. A současně se jedná o adaptaci nařízení tzv. štítkování výrobků spojených se spotřebou energie. S ohledem na výše uvedené podporuji doporučení garančního výboru ohledně hlasovací procedury a děkuji vám tímto za pozornost a žádám o podporu při hlasování o pozměňovacích návrzích podle navržené procedury. A následně pak i s návrhem zákona.
Já také děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj má zájem? V tom případě jestli se nikdo nehlásí do rozpravy, tak rozpravu v tuto chvíli končím. A chápu to tak, že pan ministr již nemá zájem o závěrečné slovo, kdežto pan zpravodaj ano, takže prosím. Ani závěrečné slovo? V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já předtím ještě přečtu omluvenku. Pan poslanec Venhoda se omlouvá ze zdravotních důvodů a neúčastnil se jednání od 11.15 do konce jednání. Prosím. Já vám děkuji a doufám, že vaši kolegové věnovali dostatečnou pozornost navržené proceduře.